To znamená, ten, kdo má přístup k eReceptu, uvidí jak recepty, tak očkování.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan předseda Marek Výborný a připraví se pan poslanec Kamal Farhan.
Není to přílepek. Je to zákon o léčivech. My povedeme mezi druhým a třetím čtením velmi vážnou debatu s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Čili to chci říci, že o tomto se určitě debata povede i s vedením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme ve druhém čtení, ano, jsme ve druhém čtení. Pokud bychom byli ve třetím čtení, tak tady musíme svést bitvu o to, jestli ten pozměňovací návrh má, či nemá být schválen, ale teď jsme ve čtení druhém.
Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kamal Farhan.
Takže tam tu debatu nesvedeme. A v tom zákoně se jasně říká: umožňuje se přístup Ústavu zdravotnických informací a statistiky k elektronickým receptům a záznamům o očkování za účelem plnění dalších úkolů. Tam to prostě je jasně napsané.
Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení do obecné rozpravy - paní poslankyně Věra Adámková a poté pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, máte slovo.
Jestli je to přílepek nebo není, tak to rozhodně přílepek být nemůže, pokud máme věcně otevřený zákon o léčivech. Ano, na začátku asi nikdo nepředpokládal, když se určovaly výbory, které se budou zabývat tímto tiskem, že se dostaneme jinam než do veterinární medicíny. Tak to bylo. A pokud se týká gesce výborů, výbor pro zdravotnictví sice nebyl určen ani jako garanční, ani jako další výbor k projednání, nicméně každý výbor má svojí iniciativní roli. A my s kolegou Philippem a dalšími jsme k tomu připraveni. Myslím si, že je to velmi závažná problematika, která se týká citlivých údajů, a myslím si, že si zaslouží odborně i právně diskutovat.
Takže pan poslanec Philipp ruší faktickou poznámku. Nyní tedy pan poslanec Marek Benda s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Kamal Farhan.
Co zaznělo ve druhém čtení, se už do třetího čtení vylepšit nedá, tam už můžete dát jenom doporučení. Všechno to jde ze zdravotnictví zcela zjevně.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje vystoupení s tím nesouvisí. Já jsem jenom tady chtěl reagovat ještě na Toma Philippa. Ale znova říkám, že tam je schovaná věc, která s tím nesouvisí, a je to vlastně otevření toho centrálního úložiště elektronických receptů, osobních dat. A já vám můžu přečíst vlastně, co ten systém receptů - ještě mám čas v rámci faktické - obsahuje. Je tam registr léčivých přípravků s omezením, například léčebné konopí, je tam lékový záznam, je tam zpráva souhlasu s nahlížením do lékového záznamu, zpráva ukládání dat se záznamy o nahlížení do lékového záznamu, služba webové a mobilní aplikace pro lékaře a farmaceuty a další.
Prosím. Také děkuji.
A ta organizace je nastavena tak, aby s nimi diskrétně, to znamená v nějakém režimu, který je schválen nejvyššími orgány, pracovala. Takže tady se opravdu nemusíme bát, že bychom ty informace nějak rozšiřovali mezi organizace další, které nejsou schopny s nimi pracovat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Kamala Farhana.
Cituji svého předřečníka: "My neotvíráme data pro nějaké skupiny, které by s tím neuměly pracovat." Pro mě to znamená, my otvíráme data, která já jsem tady vyjmenoval, a já s ním jednoznačně nesouhlasím, a prostě myslím si, že s tím nebudou souhlasit i další státní instituce včetně Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Na druhou stranu, kdyby nebylo eReceptu, dovede si někdo z vás představit, jak bychom přešli covid bez eReceptu? A co jsme tady vyslechli! To je prostě absurdní. Pokud to nebude anonymní, bude to konkrétní, tak to není validace, ale je to rozšíření. My to zaznamenáváme do jednoho systému SÚKLu. Jak říkal kolega, jsou tady dva. Návrh usiluje o standardizaci neboli fixaci řešení, které bylo považováno za provizorní a dočasné. Příslušné mimořádné opatření bylo zrušeno, takže ta novela se pokouší to napravit. Já opravdu nevím, kde je ta pravda, nemám tuchy, takže se dají očekávat nesrovnalosti údajů.
Myslím si, že tady jsme se na tom postupně shodli. Protože bylo vidět, že pokud ten pozměňovací návrh se týká etických komisí, tak je s tím souhlas a za přílepek to není považováno. Takže buďme prosím trošku k tomu smířliví, že to takhle je, a pokud ta zdravotní oblast ve Sněmovně to chce nějakým způsobem řešit, tak prosím ještě má šanci.
Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Janulíka.
To jako dobří koně se nepřepřahají. Nebo ono se to někde nějak propojí?
Současný zákon o léčivech obsahuje právní úpravu etických komisí, jejichž úkolem je posuzování klinických hodnocení léčiv a změn dokumentace již schválených klinických hodnocení. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je upravit systém etických komisí tak, aby byl zajištěn jejich dostatečný počet, žádosti mohly být operativně přidělovány a vyřizovány a Česká republika byla pro zadavatele klinických hodnocení předvídatelným a transparentním partnerem. Přijetím pozměňovacího návrhu bude zajištěn efektivní přechod na nový systém posuzování podle evropského nařízení o klinickém hodnocení bez nutnosti vynakládat značné finanční i personální zdroje na zajištění funkčnosti etického přezkumu žádostí o klinické hodnocení v České republice. Tento pozměňovací návrh vznikl po diskusi a s velkým přispěním samozřejmě Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Jednoznačně chci říct, že z mého pohledu tento pozměňovací návrh nepatří k tomuto zákonu. Já ho tam nevidím. Novela upravuje výhradně veterinární léčiva, čemuž odpovídá také proces její přípravy a projednávání. Novela byla projednána v zemědělském výboru. Já se tady ptám, proč takovéto důležité věci, které se sem přinášejí, nebyly projednávány ve zdravotním výboru? Proč je zdravotní výbor obcházen? Pozměňovací návrh se týká úplně odlišné části zákona o léčivech. Týká se části o eReceptu a zákona o ochraně veřejného zdraví. S ohledem na základní principy právního státu a mantinely pro činnost orgánů veřejné moci je nutné, aby tento návrh byl předložen a projednán v řádném legislativním procesu, a ne přílepkem k veterinárním léčivům, aby se k tomu potom snad i vyjadřoval na zemědělském výboru ministr zemědělství. Nově podle tohoto návrhu má mít ÚZIS přístup ke kompletním informacím obsaženým v systému eRecept. Jinými slovy to znamená, když někdo z vašich rodin bude brát antidepresiva, bude brát léky na spaní, bude brát jakékoli léky, ať se to týká vašich, našich dětí, ať se to týká prostě kohokoli, tak rozšiřuje se z mého pohledu nehorázně počet osob, které budou mít k těmto citlivým údajům přístup. Jestli to bylo nevědomostí? Nebo co to má za cíl? Já tomu prostě vůbec nerozumím. Myslím si, že tohle je absolutně přes čáru.
Na 13. hodinu jsme měli pevně zařazený bod, a sice Prosím pana místopředsedu Jana Bartoška, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl.
Celkem se podvýbor zabýval 38 návrhy, jež obdržel jak od veřejnosti, tak od poslankyň a poslanců. Členové podvýboru si vyslechli obhajoby navrhovatelů, pečlivě posoudili každý návrh, stanovili druh vyznamenání tak, aby odpovídal oceňované oblasti, a přijali usnesení, které máte k dispozici. Kromě samotného usnesení jsme nově připravili pracovní dokument podvýboru, který obsahuje úplné charakteristiky navržených osobností, a to i s odůvodněním navrhovatelů, protože do usnesení byly tyto informace o jednotlivých nominantech výrazně zkráceny. Děkuji.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo.
Pan Viktor Mihály Orbán je čtyřnásobný maďarský premiér. Bezpochyby významným způsobem přispěl i k samotnému pádu autoritářských režimů ve střední Evropě. Po volbách v roce 1998 se poprvé stal maďarským premiérem. Od voleb v roce 2010 je pak předsedou maďarské vlády dodnes. Viktor Orbán má nepochybně ohromné a zásadní zásluhy na udržení relativní bezpečnosti v prostoru střední Evropy, včetně České republiky. Já bych si dovolil některé z těchto zásluh tady připomenout. Tím zabránil masivnímu přílivu ilegální migrace i do našeho regionu se všemi jejími potenciálními negativními důsledky pro naši i evropskou bezpečnost. Maďarsko pod vedením Viktora Orbána vybudováním ochranného plotu a důslednou ochranou jižní hranice Evropské unie dlouhodobě udržuje jižní migrační proud pod kontrolou a brání nelegální imigraci do Evropské unie. Jeho nabídku na poskytnutí vakcín Sputnik a Sinopharm pro české občany tehdejší Babišova vláda odmítla. Děkuji vám za pozornost.
Pan zpravodaj to určitě zaznamenal.
Já děkuji, pane poslanče, vím, že jste tento krok avizoval už při jednání podvýborů. Já vás pouze požádám, abyste tento návrh formálně načetl v podrobné rozpravě, abych o něm mohl dát hlasovat. Já tedy přečtu počty jednotlivých návrhů. Také chci říct, že podvýbor všechna jména, všechny návrhy poctivě projednal včetně životopisů a nebyla to formální záležitost. Tímto děkuji všem členům podvýborů pro řády a vyznamenání za jejich práci a žádám vás, kolegyně a kolegové, o podporu těchto návrhů. Děkuji vám.
Není tomu tak, všeobecnou rozpravu tedy končím. Závěrečné slovo asi chápu, že jste ho měl ještě předtím, než jsme ukončili všeobecnou rozpravu.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo řadu faktických poznámek.
Já si myslím, že tady je jedno, na tom je určitě mnoho pozitiv. Já nevím, jestli to je úplně dobře nebo ne. A potom když se dělaly jakékoliv platové úpravy u lékařů, tak se to nikdy netýkalo veterinárních lékařů. g) homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného evropským lékopisem.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Nyní přistoupíme k návrhům na udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrzích k udělení medaile Za hrdinství.
Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Omlouvám se, já jsem při hlasování číslo 194 a 195 hlasoval ne a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.
A my budeme pokračovat v dalších návrzích. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Dalším navrženým je brigádní generál Ing. Václav Klemák.
Návrh byl přijat.
Děkuji.
Hlasování číslo 220, bylo přihlášeno 128 poslanců, pro hlasovalo 121, proti nikdo.
Tak, budeme postupovat dál.
Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 956 v systému.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Odůvodnil jsem ho podrobně v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Děkuji vám za pozornost.
Nikoho nevidím. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chce závěrečné slovo v tento moment?
Děkuji za slovo. Nahrazuje termín osvědčení o původu bioproduktů v praxi již užívaným termínem certifikát bioproduktů. Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace návrh například nahrazuje termín ekologický podnikatel v praxi již užívaným termínem ekologický zemědělec. Dále upřesňuje způsob označování bioproduktů certifikovaných na území České republiky vnitrostátním logem pro ekologickou produkci. Umožní zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva. Přijaté pozměňovací návrhy byly vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství a jsou v souladu s koncepcí předkladatele. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji za vaši pozornost.
Já nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka zemědělského výboru, poslankyně Monika Oborná, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy nám odůvodnila.
Já si vás dovolím, kolegyně a kolegové, seznámit s usnesením zemědělského výboru, který na své 8. schůzi dne 5. května přijal následující usnesení: "Zemědělský výbor Já si dovolím ještě k těm pozměňovacím návrhům stručný komentář. Pozměňovací návrhy, které přijal zemědělský výbor, byly doručeny od pana kolegy Smetany. Dovolím si je alespoň krátce okomentovat. Rozdělila bych je na dvě části. Stránky v tomto seznamu poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zablokuje. Provozovatel těchto stránek se proti zápisu bude moci odvolat. O odvolání rozhodne Ústřední inspektorát. Děkuji za pozornost.
Já tedy požádám pana poslance Davida Pražáka, aby vystoupil v obecné rozpravě.
Ještě jednou dobré dopoledne, paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové. Jediná věc, budu se potom přihlašovat k pozměňovacímu návrhu.
Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení. Návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 8. schůzi dne 5. května 2022 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy byly vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství a jsou v souladu s koncepcí překladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.
Také děkuji, pane ministře. Ještě než vám předám slovo, pane poslanče, dovolím si přečíst omluvy. A nyní máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás informoval jako zpravodaj zemědělského výboru o novele zákona o veterinární péči. Navážu na pana ministra. V rámci projednávání zemědělského výboru byly i projednány některé pozměňovací návrhy, s kterými vyslovil souhlas výbor, s tím, že se jedná zejména o technické záležitosti, které doplňovaly již připravené znění, které prošlo vládou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych se chtěl jenom vyjádřit k návrhu novely veterinárního zákona. Takže já děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a nyní je přihlášen pan poslanec Bělobrádek a připraví se pan poslanec Kott. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
Prosím, pane premiére, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti.